Pokud se týká přezkoumání návrhu konání referenda, o tom už tady bylo hovořeno. To znamená, je tam určitá pojistka z hlediska Ústavního soudu ještě před vyhlášením, nikoliv až následně, protože by asi nebylo nejen logické, ale především ekonomicky a vůbec jinak možné a dobré konat referendum a následně zjistit, že jeho výsledek je neústavní. Pokud se týká vyhlášení referenda, navrhuje se, aby se referendum spojilo vždy s volbami, pokud od nich bude šest měsíců. Myslím si, že to je velmi správný krok, který by bránil tomu, aby se referendum konalo měsíc nebo tři dny před konáním voleb, i s ohledem na náklady. Zase můžeme debatovat o tom, jestli má být účast stanovena tak, jak to je navrženo.
Jako třetí a poslední pozměňovací návrh v tuto chvíli navrhneme zrušit vámi navrhované nesmyslně vysoké kvorum určující minimální účast voličů pro platnost konaného referenda. Vycházíme ze zcela jasné premise, že ten, kdo nejde k volbám, tak volí taky. Nehlasováním říká, že dává mandát rozhodnout těm, kdo k volbám jdou. Ostatně toto pravidlo platí u všech současných voleb v České republice a u žádných voleb v České republice žádné kvorum neexistuje. A přesto volba platí, i kdyby k volbám přišel jen jeden volič. Není tedy jediný logický důvod ukládat kvorum účasti u referenda kromě takového důvodu, že vláda ve skutečnosti žádné platné referendum nechce připustit. Takže jak už jsem říkal, ten vládní návrh je skutečně jen parodie na referendum a na demokracii a je to jenom ukázka arogance a pokrytectví této vlády, což snad už není ani absolutně neuvěřitelné, protože to tady říkám pořád, je to opravdu absolutně neuvěřitelné, silnější slovo mě nenapadá. A navíc tu máme precedens, opět v referendu, o vstupu do Evropské unie, které u nás proběhlo před deseti lety. Když se podíváme na tehdejší zákon o tomto referendu, tak s překvapením zjistíme, že ani tady nebylo stanoveno žádné kvorum pro jeho platnost. To znamená, i tento fakt jenom dokládá neuvěřitelné pokrytectví vládního návrhu. To si myslím, že je okamžik, který bychom si měli všichni zapamatovat. A já tady snad v této souvislosti řeknu, jako jsem to říkal už mnohokrát na různých besedách, že jednou tady ta přímá demokracie stejně bude. Co se týče vystoupení pana prezidenta, rád bych ještě zareagoval na jednu jeho myšlenku, a to že podpořil zákon o přímé volbě starostů a hejtmanů. Ano, vládní koalice, ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL spolu s ODS a TOP 09 zamítly zákon o přímé volbě hejtmanů a primátorů. Já jsem tam navrhoval, byl to ústavní zákon, aby byla možnost i odvolatelnost těchto politiků, byl tam vytvořen prostor na přímou volbu a odvolatelnost politiků, a vy jste tento zákon zamítli, protože vy ve skutečnosti žádnou demokracii nechcete. A jenom připomínám, že to, co tady prosazuji já a naše hnutí SPD, a jak se ukázalo, tak i dneska pan prezident republiky, tak my jsme de facto poslední zemí ve střední Evropě, která nemá přímou volbu starostů či hejtmanů. Mají to i Slováci, Poláci, mají to i Němci. Musí rozhodnout až voliči v dalších volbách a doufám, že rozhodnou tak, aby vyhrály strany, které mají v programu přímou demokracii, ať je to jakákoli strana.
Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger a připraví se pan poslanec Plíšek s vystoupením. Prosím, pane poslanče. Já vám také děkuji.
Dovolte, abych za klub TOP 09 také tlumočil stanovisko. Ústava předpokládá, že ústavní zákon stanoví, kdy lid vykonává moc přímo, ale neříká, že to musí být na základě zákona o obecném referendu. Může to být i na základě jednorázového ústavního zákona. Takže chci tady odmítnout to tvrzení, že teprve tento návrh naplňuje Ústavu.
To znamená, že potřebuje minimálně 120 hlasů v této Sněmovně. Děkuji vám za vaši pozornost.
Děkuji panu prezidentovi, přeruším schůzi na tři minuty.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vláda schválila svým usnesením návrh ústavního zákona o celostátním referendu dne 13. července 2015 a následně předložila Poslanecké sněmovně. Cílem předloženého návrhu ústavního zákona je zavedení institutu celostátního referenda do ústavního pořádku České republiky. Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, směřuje k naplnění článku 2 odst. 2 Ústavy české republiky, podle něhož ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Návrh ústavního zákona o celostátním referendu byl zpracován na základě programového prohlášení vlády. Rovněž, jak už tady zaznělo, nelze referendem schvalovat právní předpisy. Podrobnosti budou samozřejmě upraveny v prováděcím zákoně. Návrh na konání referenda může podat pouze občan nebo skupina občanů České republiky. Samozřejmě že zákonodárná iniciativa těm, kteří ji mají, umožňuje podat případně i návrh ústavního zákona o referendu ke konkrétní otázce, ale tomu by v zásadě právě úprava obecného referenda měla předejít. Přezkum návrhu na konání referenda Ústavním soudem je navržen jako preventivní a fakultativní. V případě, že se vláda usnese na tom, že nejsou splněny podmínky pro podání návrhu na konání referenda, pak i petent nebo skupina petentů, kteří podali návrh na konání referenda. Mohu vás uklidnit, soudci Ústavního soudu nebudou zmateni při posuzování těchto návrhů. Je upraveno, i jak ho mohou změnit.
Z toho 5 % navíc má připadnout Státnímu fondu životního prostředí a 10 % by pak dostaly obce. Tato změna by určitě byla pro obce velice zajímavá a byla by vítaným přilepšením. Na druhou stranu je zde zapotřebí připomenout, že při rozhodování na zemědělském výboru jsme neměli k dispozici podklady ze strany Ministerstva financí a to hlasování, to doporučení se nemělo možnost tímto řídit. Je zapotřebí také říci, že Ministerstvo financí nám předalo své stanovisko 1. 3. a toto stanovisko je negativní. Z tohoto důvodu nedoporučuji pozměňovací návrh pana Gazdíka přijmout.
Také děkuji. Pan ministr.
Děkuji za slovo. Já chci tedy říct, že komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru má plnou podporu Ministerstva životního prostředí.
Do státního rozpočtu to jde bez vazby na ochranu zemědělského půdního fondu. Ráda bych ještě připomněla, že zákon ve stávající podobě znamenal pro občany velké poplatky. Jenom připomenu, o co šlo. To znamená, že pokud by prošel komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru, tak této dámě ušetříme přibližně 200 tisíc. Je to samozřejmě kompromis, ale ten původní zákon skutečně nepamatoval na to, že územní plány byly schválené pro výstavbu rodinných domů, prošly procesem schvalování orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, tudíž musíme myslet též na rozvoj obcí.
Dál do rozpravy žádnou přihlášku nemám, rozpravu končím. V tom případě budeme hlasovat.
Nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Není tomu tak. Ale stejně nechám hlasovat o navržené proceduře. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom postupovali podle navržené procedury? Prosím tedy první návrh.
Stanovisko výboru: Doporučuje.
Tento návrh byl přijat.
Stanovisko výboru: Nedoporučuje.
Tento návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru: Nedoporučuje.
Kdo je proti?
To samozřejmě považuji za nešťastný krok, protože by tím nebylo naplněno vládní prohlášení, které zavazuje vládu k posílení ochrany proti diskriminaci. To znamená, že praktická dostupnost ochrany proti diskriminaci je často velmi nízká. Zmínil bych se ještě o jednom návrhu, který se věnuje otázce, která vůbec není obsažena v předloženém návrhu, a to je možnost odvolání ochránce z jeho funkce Poslaneckou sněmovnou. Podle tohoto návrhu by měla Poslanecká sněmovna mít možnost ochránce odvolat v případě závažného pochybení. Tento pojem v návrhu není nijak definován a naopak je natolik obecný, že by v zásadě to odvolání mohlo být zdůvodňováno kdykoliv. Jakkoli je ochránce volen a do jisté míry odpovědný Poslanecké sněmovně, myslím si, že takovýto návrh by byl zcela nepřijatelným zásahem do nezávislosti, tak jak je definována pro tyto instituce mezinárodními standardy. Tady by ta nezávislost takovým návrhem byla zásadně zpochybněna a myslím si, že doopravdy je zcela nepřijatelné takovouto cestou postupovat. Já myslím, že na úvod by to stačilo. Samozřejmě se vyjádřím k následné debatě.
Děkuji, pane ministře. Dále byl tisk přikázán petičnímu výboru. Prosím, máte slovo.
Týká se doplnění toho, že ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením. Dále v šestém bodě rovněž navrhuje vypustit slova "a osoby". V sedmém bodě rovněž v podobném duchu. V části deset se navrhuje, aby část druhá se vypustila, ostatní se přečíslovaly.
Faktická poznámka je reakce na průběh rozpravy, a jestli chcete využít přednostního práva, to vám dát nemůžu, protože pan poslanec Stanjura není omluven z dnešního jednání. Nemohu vám pustit faktickou, protože rozprava je teď spuštěná a faktická je reakce na průběh rozpravy.
Dostáváme se k článku pátému.
Jak je to možné? Navrhuji tedy přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti paní Šabatové.
Ano, je to procedurální návrh, já o něm musím nechat hlasovat bez rozpravy. Hlasování končím. S přednostním právem pan ministr.
Já ten návrh považuji za zcela pokrytecký. Je to Poslanecká sněmovna, která organizuje projednávání, a kromě toho, že nebyl žádný důvod tady zajišťovat přítomnost veřejné ochránkyně práv, tak v každém případě by to byla otázka vedení Poslanecké sněmovny, a nikoli vlády nebo jednotlivého ministra, který návrh předkládá.
Ano, děkuji.
Já patřím mezi ty, kteří jsou z principiálních důvodů proti rozšíření těch několika pravomocí pro veřejného ochránce práv. Možnost obracet se přímo na Ústavní soud zavedlo při přechodu k demokracii pro ombudsmany jenom několik postkomunistických zemí. Z vyspělých parlamentních demokracií má tuto pravomoc ombudsman ve Francii a v Portugalsku, nemá ji třeba ombudsman v kolébce demokracie, ve Velké Británii, ani ombudsman ve Švédsku, kde tento institut v roce 1802 vznikl. V posledně jmenovaných a ve většině dalších vyspělých zemí se ombudsman opírá o sílu své přirozené autority. Teď jenom krátce k druhé navrhované pravomoci, možnosti podávat za poškozené antidiskriminační žaloby. To je v podstatě rarita, to přiznal i pan ministr spravedlnosti, který jinak celý zákon podporuje, kterou zavedli, pokud jsou mé informace aktuální, snad jenom na Slovensku. Já si myslím, že je to otázka soudů, primárně otázka soudů. Připravil jsem a do systému načetl pozměňovací návrh, kterým eliminuji sporné pravomoci, tedy oprávnění ombudsmana podávat návrhy k Ústavnímu soudu a podávat antidiskriminační žaloby. Dále ve svém pozměňovacím návrhu doporučuji také vypustit ze stávajícího zákona oprávnění ochránce práv vůči zaměstnavatelům a dalším soukromým osobám. Institut ombudsmana byl totiž zřízen na ochranu jedince či skupiny před úřady a veřejnými institucemi. To je poměrně přijatelný kompromis. Přesto se v podrobné rozpravě přihlásím ke svému původnímu pozměňovacímu návrhu, který je poněkud širší.
K tomuto pozměňovacímu návrhu se potom v podrobné rozpravě přihlásím.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych opět vystoupila k vládnímu návrhu zákona, který navrhuje rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv o možnost podávání veřejné žaloby ve věci porušení práva na rovné zacházení a diskriminace a o možnost navrhovat Ústavnímu soudu zrušení zákonů či jejich částí. Ve většině případů však nebylo k jejich připomínkám přihlédnuto a vláda nám tak prostřednictvím pana ministra Dienstbiera předkládá návrh, který v podstatě kancelář VOP napsala téměř na míru sama sobě, a ostatně paní Šabatová zde i na výborech novelu mnohokrát obhajovala. V průběhu prvního čtení a během jednání výborů se proti navrhovaným opatřením vyjadřovali kolegové a kolegyně napříč politickým spektrem. Někteří vystupují pouze proti rozšíření o institut veřejné žaloby, jiní proti pravomoci navrhovat zrušení zákonů.
Třeba to referendum podle těchto článků nemá být vyvoláváno lidovou iniciativou. Pak ať vláda řekne, kým má být vyvoláno. Ale zdá se mi naprosto nelogické, aby mělo jiná pravidla. Aby mělo například jiná pravidla toho, kdo smí hlasovat, kdo se smí zúčastnit, jak se budou hlasy sbírat, nebo dokonce možná jiná pravidla platnosti? Zdá se mi naprosto matoucí, abychom řekli: Budeme mít jedna referenda podle tohoto návrhu zákona, a jiná podle jiných článků Ústavy, která budou upravena zcela zvláštním způsobem. To je první výhrada. Ale už tam například není ústavní pořádek této země. Tak toto by dostávalo nepochybně občany této země do ještě většího střetnutí s představiteli zákonodárné moci. Stejně tak není vyloučeno z návrhu zákona konání referenda o soudních rozhodnutích. Zase věc, která je naprosto běžná ve všech ústavních zákonech o referendu, které jsem kdy v životě viděl a zažil. Ale představme si, že zase někdo předloží návrh na konání referenda, které zpochybní, bude negovat nějaký výrok Ústavního soudu, nějaký výrok běžného soudu. Abych to uvedl na populárním případě, který by mohl projít. A co se bude dít? Vláda by asi musela jít cestou toho, že navrhne prezidentu republiky omilostnit pana Kajínka nebo něco podobného. Ale zase si myslím, že jsou věci, které jsou běžné v zákonech o referendech, a že nemáme být moudřejší než ti nejmoudřejší na světě a nemáme je vylučovat z rozhodovací pravomoci. Stejně tak k článku třetímu, otázka pro referendum. Zdá se mi rozumné, aby v referendu mohlo být odpovídáno ano. Už se mi zdá strašně sporné, aby v referendu mohlo být odpovídáno ne. Zdá se mi velmi nepraktické, aby bylo možné formulovat otázku tak, že odpověď na ni bude ne. Každá otázka se přece dá -
Prosím, pokračujte.
Děkuji mnohokrát, pane předsedající za ztišení. Ale přece jenom si myslím, že ústavní zákony tady zase neprojednáváme úplně každý den, takže bychom měli tu argumentaci trochu projít. Každá otázka se dá formulovat tak, aby odpověď na ni mohla být kladná. Článek čtvrtý, návrh na konání referenda. Je to nezvyklé. Většinou je to tak, že referendum může být vyvoláno buď na základě petice občanů, nebo na základě usnesení Parlamentu, respektive jedné z jeho komor, nebo na základě některé z menšin komor. Různé státy to mají upraveno různě. Obávám se, že za takových okolností svěřovat veškerou vládu sice jakoby petici občanů, ale petici občanů, kterou vždycky někdo bude muset organizovat, někdo bude muset někde podporovat, někdo bude muset vyvolávat. Teď se nebavíme už o tom konání referenda, se kterým jsou všichni seznámeni, které vyhlašuje stát, které organizuje stát, kde samozřejmě všichni voliči dostanou oznámení. Ale to sesbírávání podpisů. Opravdu to vyloučení menšiny politického života je tak zásadní, aby na něm pan ministr trval? Já se obávám, pane poslanče, přestože na mě gestikulujete, že 14. hodinu asi překročím, těch argumentů proti referendu je bohužel poměrně hodně. Myslím, že bychom měli mít obdobná čísla jako na Slovensku, možná i s porovnáním vzhledem k velikosti země.
Zde je stanovisko garančního výboru - doporučuje.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Tento návrh nebyl přijat. V tom případě budeme hlasovat o zákonu jako celku.
Stanovisko výboru - doporučuje.
Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Otevírám bod 20, což je Tímto tiskem jsme se zabývali 19. ledna. Podrobnou rozpravu jsme přerušili. V té vystupoval naposledy pan poslanec Bendl, ale ten tu není.
Vzhledem k povaze a okruhu adresátů navrhované změny právní úpravy se navrhuje prodloužení legislativní lhůty za účelem vytvoření odpovídajícího časového prostoru pro zajištění řádné aplikace a implementace všech navrhovaných změn jak ze strany kontrolovaných osob, tak ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl přednést také jeden pozměňovací návrh v podrobné rozpravě. Máme vlastní kontrolní orgány, které zřizujeme, a pokládám za nesprávné, abychom veřejnoprávní instituce podřizovali kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji za pozornost.
Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr - nemá zájem? Má zájem.
Nyní bych tím nezatěžoval jednání Poslanecké sněmovny.
Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli v této fázi hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Budeme pokračovat bodem 18, což je
Jak už jsem uváděl v prvním čtení, vychází z programového prohlášení vlády, kde se vláda zavazuje posílit právní možnosti ochrany proti diskriminaci a pravomoc veřejného ochránce práv navrhovat rušení zákonů pro rozpor s ústavním pořádkem. Návrh proto dává ochránci dvě nové pravomoci. Návrh rovněž zavádí méně formální a rychlejší způsoby činnosti ochránce a všem dotčeným subjektům dává jasné povinnosti spolupracovat s ochráncem při plnění jeho úkolů. Oba výbory se podrobně věnovaly především oběma nově navrhovaným pravomocím veřejného ochránce. Ty názory zahrnovaly všechny představitelné polohy. Chtěl bych za debatu všem poděkovat. Oba dva výbory podpořily rozšíření pravomoci ochránce ještě v třetí oblasti, a to monitorování naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Nyní tedy výbory opět navrhují tuto pravomoc doplnit. Tyto návrhy výborů já proto podporuji, protože doopravdy mohou zlepšit postavení osob se zdravotním postižením a ochranu jejich práv. Toto posílení dialogu, které může přispět k vyřešení té věci, aniž by byla projednávána před Ústavním soudem, považuji za rozumné.
Výběr generálního ředitele agentury, jeho jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
Kdo je proti tomuto návrhu. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Budeme pokračovat bodem 166, což je Zeptám se paní navrhovatelky, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy.
Jak si možná vzpomínáte, druhé čtení tohoto návrhu proběhlo rekordně rychle. Nečekám ale, že by třetí čtení bylo ještě rychlejší. Nejprve mi dovolte, abych připomněla jako zástupkyně navrhovatelů stejně jako ve druhém čtení, o co v této novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jde. Poslední novelizační bod říká, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví.
Jsme ve třetím čtení, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.
Ráda bych jen předem avizovala, že po dohodě s ostatními navrhovateli nepodpoříme komplexní pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí ani výboru pro zemědělství a trváme na té naší variantě. A dále bych připomněla pozměňovací návrh Petra Gazdíka, který stanoví, že poplatky za odnětí půjdou ze 40 % obcím, 40 % dostane státní rozpočet a 20 % Státní fond životního prostředí. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo pane předsedo. Dámy a pánové, možná že si vzpomenete, že jsem zde při projednávání této předlohy v prvním čtení hovořil o tom, že je velice důležité najít nějaký konsenzus, protože se zde střetává zájem na ochranu zemědělské půdy se zájmem na rozvoj obcí, je třeba vyvažovat každý krok pro to správné řešení.